Názor předkladatelů, že u biopaliv první generace existuje konkurenční užití půdy pro výrobu potravin či krmiv, není třeba komentovat, neboť je velice zavádějící. Fenomén zvaný konkurence je základem hospodářské soutěže a je, nebo by měl být, přítomen při jakékoliv výrobě jakékoliv komodity. Mohli bychom zde uvádět další studie, které naopak zpochybňují závěry některých studií, což však není asi cílem. Chtěli bychom, aby se na celou věc pohlíželo kromě selského rozumu i optikou stávajících možností při výrobě v České republice i v Evropské unii. Kdyby vše bylo tak negativní a environmentálně neakceptovatelné, proč by tedy už dávno Evropská unie tuto výrobu nezakázala? Skutečností v České republice, že například cukrová řepa je zdrojem biomasy pro výrobu nejen bioetanolu, není v České republice uměle zavlažována, což v návrhu zmiňováno není. Pokud jde o problém sucha, pak je to problém všech zemědělských komodit a nikoliv jen potravinářských surovin pro biomasu, pro potřeby výroby biopaliv. U dopadů na kvalitu půdy by bylo nejvhodnější se dotázat samotných zemědělských pěstitelů všech komodit, protože na rozdíl od teoretických studií vědí, jak na půdě zodpovědně hospodařit. Takže prosím, nezavádějme sem takovéto nepravdy, protože člověk, který se jenom chviličku touto problematikou zabýval, tak mi musí dát zcela jistě za pravdu.
Nyní prosím pana poslance Birke, který je přihlášen jako další do rozpravy. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Zahradníka, připraví se pan poslanec Jurečka do rozpravy.
Zmiňoval tu, že exekutoři mají milion. Ten exekutor bere milion měsíčně. On totiž začal v tom projevu zaměňovat jistinu za dluh. On říkal, že dlužník splatí tomu věřiteli ten dluh, to, co si od něj půjčil. Ten dluh není jenom ta jistina. Ale nyní už se přesuňme k tomu samotnému návrhu a k tomu, proč navrhnu v závěru své řeči vrácení k dopracování. On řekl, že tento problém buď nechceme řešit, protože nás nezajímá, anebo že jsme s exekutory domluveni. A já bych si dovolil do toho vnést ještě jeden aspekt. Možná že osobně my nepodpoříme ten návrh v této podobě z toho důvodu, že je prostě velmi špatně legislativně zpracován. A dovolím si zmínit některé velmi sporné body. No tak opravdu víme, co tento návrh přinese? Hovoříte tady o spotřebitelích, ale tady to se vztahuje na všechny peněžité dluhy. To se vztahuje i na obchodní společnosti. To bude mít dopady daňové - kde je nějaká daňová analýza? Není o tom v důvodové zprávě ani slovo, ani čárka. To znamená, rozhodně to není tak, že by nás to nezajímalo. Řešíme to. Ale řešíme to konkrétními věcnými kroky, nikoliv nějakými marketingovými hláškami. To znamená, navrhovatelé se jistě mohou zaměřit na rychlost rozhodování obecných soudů. Vy nepřebíráte, jste ohlášeni na ohlašovně, doručí se náhradně, rozhodne se. Pak má věřitel v ruce exekuční titul a už to jde do výkonu rozhodnutí, do exekuce. To znamená, to jsou věci, na které bychom se měli podívat, mohli podívat. Ale to naprosto klíčové je to, že to je něco, co mění trh jako takový. Velmi malá výseč. A tak prvozásadní změna zkrátka je podmíněna důslednou ekonomickou analýzou. Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladatelům k dopracování.
Děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Grospič a pan poslanec Španěl. Přečtu omluvu. Dnes od 18.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale já si myslím, že předložený návrh má prostě své opodstatnění.
Děkuji, pane předsedající. Já budu také reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Feriho. Úroky a úroky z prodlení se neúročí... Prosím vás, nevykládejte tady demagogii.
Tak děkuji za dodržení času.
Žádost o vydání závazného stanoviska může mít vady bránící řádnému posouzení, či dokonce přímo bránící vydání stanoviska. Návrh však s tímto nepočítá a mohlo by docházet k situacím, že fikce nepodmíněnosti rozhodnutí závazným stanoviskem by mohla nastat i na základě neúplné a ani na základě výzvy správního orgánu nedoplněné žádosti. Žadatelé by touto variantou mohli kalkulovat a cíleně se snažit o to, aby závazné stanovisko nebylo vydáno. Návrh tedy počítá jen s jedním z těchto modelů, aniž by z něj vyplývalo, proč tomu tak je. Proti nečinnosti správních orgánů se lze dle platné legislativy bránit v rámci správního soudnictví. Návrh zákona obsahuje i sám o sobě řadu dílčích nedostatků, které by znemožnily jeho bezproblémovou praxi. Stejně tak nedává smysl vylučovat v případě takového neexistujícího závazného stanoviska přezkumné řízení, neboť to, co není, nelze přezkoumat z povahy věci. Vláda na své schůzi dne 8. února 2019 projednala tento návrh zákona a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko.
Tak to byla zpravodajka paní poslankyně Zuzana Ožanová. Mám tady tři faktické poznámky, ty ale budou reagovat až...
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěla opravdu k tomuto tématu vystoupit.
Děkuji. Takže vaše dvě minuty, pane poslanče.
Ale tak to přece doopravdy není. Ta vina je na obou stranách. Uvedu příklad. Většina staveb - když někdo zadává stavbu, soutěží, starostové když zadávají, tak v rámci smlouvy s tím proveditelem stavby si dávají termíny. Naschvál se do těch smluv podívejte a zjistíte, že tam není ukončení řízení, ale zahájení řízení jako kontrolní termín této stavby. A co se stane?
Já jsem tady vyslechl to právnické cvičení z oblasti správního práva, kterým se mělo zdůvodnit, proč to nejde, ale mně to ani v nejmenším nepřesvědčilo. Úplně stejnou argumentací, jaká je tady použita z hlediska státního aparátu, který má nekonečně víc možností než občan, bych mohl jako občan použít.
Podle mě 2 eura úplně stačí.
Faktická poznámka pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi a ke kolegovi Stanjurovi. Ano, je to určitým způsobem daň. Pane kolego, jak jsem byl malé dítě, tak mí rodiče se snažili se mnou procestovat celou republiku. Oni se taky těšili. Vy jim teď tady říkáte - milí občané České republiky, pokud na to nemáte příjmy a nejste tak bohatí, tak prostě centrum města pro vás není. Bydlete si někde mimo. Zvažte to, co říkáte, protože opravdu republika není pouze Praha.
Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Třešňák.
Potom co se týče paní Černochové. Já bych skutečně poprosil, pokud máte prosbu na pana primátora Hřiba, abyste ji nesdělovala prostřednictvím této ctěné Sněmovny. Myslím si, že k tomu slouží Zastupitelstvo hlavního města Prahy. A poslední poznámka k panu Luzarovi. My stanovíme pouze maximální výši toho poplatku. My pouze stanovíme mantinely toho, v jakých hranicích se ten poplatek může pohybovat. Děkuji za pozornost.
Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Munzar.
A to nejpodstatnější, co tedy řekl kolega Ferjenčík - my teď stanovujeme výši toho poplatku, tedy tu maximální, kterou si stejně pak obce stanoví obecně závaznou vyhláškou.
Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, poté pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom upozornit na to, co tady řekl pan předseda klubu Michálek, vaším prostřednictvím. On tady pro mě řekl jednu větu, která se mi vůbec nelíbila, a hned vysvětlím proč. A pro mě to je základem toho sporu, který je tady, nejenom ten komunální pohled, ale základní ideový spor. Takže to vede, k tomu by mohl vést také váš návrh.
Tak jiný pohled z té samé doby. Z té samé doby. Já jsem z Opavy a v Opavě máme dnes přechod do Polska. Zavřeli všechny hranice, dokonce i do Polska! Možná pro komunistické rodiny, ale pro nás ostatní určitě ne!
Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Dolínek.
Děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla vyzvat pana poslance Ferjenčíka, aby tady přestal kádrovat lidi, co tady můžou říkat a nemůžou říkat. Víte, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, tato Sněmovna je i vůči hlavnímu městu Praze... jsou to spojené nádoby z toho pohledu, že hlavní město Praha má na rozdíl od městských částí zákonodárnou iniciativu. Takže pokud já tady budu apelovat a vyzývat primátora kteréhokoli města, nejenom Prahy, příště to může být primátor Ostravy, může to být jakýkoli primátor nebo hejtman. Hejtmani ano, ale primátor hlavního města Prahy má! Děkuji. Takže prosím, abyste si přečetl nějaké právní předpisy, které potvrdí to, co já vám tady říkám, pokud vy to z hlavy nevíte.
Zdá se, že ty faktické poznámky zdaleka nekončí. Takže pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Třešňák.
Nás právě sem nevolí obce. Je to běžný poplatek v německých lázních. Jsou to ta dvě eura. Proto já děkuji vládě, že ona se podívala do zahraničí, udělala tu komparaci, řekla, je to běžné, my nevyděláváme jako v Rakousku ani jako v Německu, a řekli jsme ano, ta města nějaký poplatek potřebují. Prosím, udělejme to takto.
"Dále máme za to, že zásadní omezení spotřeby biopaliv první generace v České republice by rozhodně neznamenalo odklon od pěstování a zpracování řepky olejky a dalších surovin na výrobu biopaliv." Nebudu to číst celé. Tak se domluvte, prosím vás. Tak se domluvte, jestli biopaliva jsou ten důvod, proč ty konkrétní plodiny jsou pěstovány, nebo nejsou. Pan kolega Jurečka tady hovořil o té soběstačnosti, o tom, že je to dáno nějakou politikou. Dále tady pan kolega Jurečka hovořil o biometanu, o tom, že je potřeba hledat další alternativy. Naprosto souhlasím, pojďme do toho. Pan kolega tady teď není, ale já mu to řeknu. Samozřejmě souhlasím, pojďme do toho, ale v tomhle kontextu to vnímám tak trošku jako odvádění pozornosti od toho problému, který se teď řeší. Paní kolegyně Gajdůšková hovořila o myšlence vládního návrhu, který by tohle nějak řešil. Ano, ale prosím, dělejme něco. Takže tolik k té diskusi.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Podívám se, jestli nevidím nikoho z místa, tudíž končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Přihlaste si, prosím, všichni. Zahajuji hlasování. Paní poslankyně Majerová, prosím. Takže zpochybňujete hlasování? Nechám o tomto hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami. A budeme znovu hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.
Nyní zahájím obecnou rozpravu. Také nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova. Ani navrhovatelka, ani zpravodajka nemají zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Jedná se o
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, stejně jako mnohé z vás i nás trápí, že Česká republika klade všem stavebníkům, ale nejenom stavebníkům, všem, kteří přicházejí do kontaktu se státem, řadu nečekaných překážek. A místo, aby od státu dostávali v zákonných lhůtách svá závazná stanoviska, tak na to mnohde čekají i několik měsíců. Zkusím schválně zmínit několik konkrétních příkladů, kde to vázne. Nejčastější jsou samozřejmě ty, které se týkají územního a stavebního řízení. Znám opravdu případy konkrétních investorů, například mateřské školky, která nutně potřebuje stavební úpravy. Stavebník, vlastník mateřské školky, v lednu požádá o závazné stanovisko orgánu územního plánování a čeká. Čeká měsíc, čeká dva měsíce, čeká tři měsíce, čeká čtyři měsíce, to už to nevydrží a podá návrh, respektive stížnost na nečinnost správního úřadu. Za další dva měsíce konečně ono závazné stanovisko dostane - je kladné - a tak se může rozběhnout teprve v ten okamžik celá řada dalších fází samotného stavebního řízení. Problém spočítá opravdu v tom, že někde na úřadech zbytečně dlouho visí například závazné stanovisko orgánu územního plánování.
Takže to je základním obsahem toho pozměňovacího návrhu, který jsme podali s kolegou Patrikem Nacherem. Stejný způsob by mohly využít i další samosprávy, které jsou přeplněné turistickým ruchem, Český Krumlov a podobně, aby měly efektivní způsob regulace těchto místních poplatků. Protože ten výběr dneska je zcela nedostatečný. Samozřejmě by to pomohlo i ušetřit byrokracii, protože dneska když má někdo tři byty ve třech různých městských částech, tak musí obíhat tři různá okénka na městských částech, kde sedí paní a vybírá ty poplatky. Takhle by to odvedla přímo ta platforma, čímž by se uspořily v ekonomice obrovské peníze. Stačí jenom chtít. Bohužel zatím ministerstvo ty moderní nástroje výběru daní v případě těch digitálních platforem nevyužívá.
Pan poslanec se vás snaží překřičet a já vás poprosím opravdu o klid!
Ne, to jsem opravdu nechtěl se vás snažit překřičet, slavnou Poslaneckou sněmovnu, to bych si určitě nedovolil. Tak se omlouvám, jestli jsem zvýšil hlas. Ten umělý způsob, kterým se to zastropuje, tak z ekonomického hlediska je pro Českou republiku a turistický ruch, aby byl vyrovnaně v celé České republice, nevýhodný.
Já vám děkuji. Přišla další omluva. Omlouvá se ministr vnitra pan Jan Hamáček z dnešního jednání do 11 hodin z pracovních důvodů. Je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.
Praha 1 nikdy nedotovala jedinou Žabku v centru Prahy. Nikdy tam nebyla žádná dotace, přímá či nepřímá. A prosím, nezavádějme tyto lživé argumenty zde. Já se tady dívám. To je za rodinu, která přijede do Prahy. Nebuďme tady manipulativní! Tisíc korun.
Vaše faktická poznámka vyvolala faktickou pana předsedy Michálka, který bude chtít reagovat.
Žabky na Praze 1 mají často nižší než tržní nájemné. Tímto způsobem se jim nepřímo dotuje to, aby tam vůbec mohly být. Jde o to, že tady máme i nejluxusnější hotely zkrátka, které tvoří určitý segment toho trhu, to je v pohodě, to je naprosto v pořádku. Takže trošku mě překvapuje, že ČSSD tady lobbuje za ty nejdražší hotely v centru Prahy. Pokud přijede mladá rodina ze Zlínska, tak určitě nepojede do centra Prahy 1, aby si tam koupila ubytování.
A máme tu reakci pana poslance Dolínka s faktickou poznámkou.
Čím víc vás, kolegové z Pirátů, znám, tím víc začínám pronikat do vaší duše. A vy byste chtěl, aby ti lidé bydleli na Černém Mostě. Ale já bych si přál, aby ta zlínská rodina mohla bydlet v centru Prahy, když sem přijede. Takže prosím, nedělejte jim překážky k tomu, aby mohli být v centru Prahy. Neříkejte jim, aby museli někam jezdit. A přestaňte dělat sociální inženýrství tam, kam nepatří.
Děkuji i za svou rodinu ze Zlínska, že se o nás tak staráte.
Vláda dále nepovažuje za správné, aby bylo vyloučeno úročení dluhu jen z formálního důvodu, kdy dlužník i třeba bez souhlasu věřitele oznámil, že dochází k plnění na jistinu a určené náklady a nikoliv na další příslušenství.